Pan kolega Kalousek kýve, že ano.
Děkuji panu zpravodajovi. Předpokládám, že pan poslanec Fiala se tedy připojuje k návrhu pana poslance Kalouska. Je tomu tak. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, který navrhl pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, tak jak jej přečetl pan zpravodaj. Ví každý, o čem bude hlasovat? Zahajuji hlasování o návrhu - Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji tedy všechny. Kdo je proti?
Samozřejmě moje stanovisko je kladné.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Přihlášeno 176 poslankyň a poslanců, pro 175, proti žádný. Nyní tedy dle návrhu pana zpravodaje budeme hlasovat o celém usnesení rozpočtového výboru. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Máme za sebou rozhodující bod této schůze. Dnešním dalším bodem programu je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Paní ministryně, máte šanci svůj první návrh zákona uvést.
Hlavní přínos dohody spočívá především v tom, že jde o jednotné řešení pro finanční instituce v rámci celé České republiky, což povede ke snížení jejich administrativních nákladů. Posun účinnosti ustanovení amerického zákona FATCA o srážkové dani ve vztahu k českým finančním institucím. České finanční instituce nebudou nuceny srážet daň nespolupracujícímu majiteli účtu nebo mu zrušit účet. Vyjednávání dalších neoznamovaných produktů oproti americké modelové smlouvě a stále otevřené možnosti vyjednat v případě změny české sektorové legislativy další neoznamující instituce nebo produkty. Dohoda vstoupí v platnost k datu oznámení České republiky Spojeným státům americkým, že Česká republika dokončila své nezbytné vnitrostátní postupy pro vstup dohody v platnost. Po její ratifikaci prezidentem republiky se dohoda stane součástí českého právního řádu a bude mít přednost před zákonem v případě, že s ní bude zákon v rozporu. Výše dopadu na státní rozpočet je závislá především na výši počátečních nákladů nutných na zavedení systému výměny informací se Spojenými státy americkými. Setrvání České republiky na tomto seznamu je samozřejmě podmíněno včasnou ratifikací dohody. V případě, že by dohoda nebyla ratifikována, hrozí následující rizika. Přímý dopad minimálně miliarda za rok. Česká republika vydá politický signál, že nadále nemá zájem být součástí skupiny států, které hodlají bojovat s daňovými úniky. Nahlížení na české finanční instituce jako na problematické v rámci nadnárodních finančních skupin. Odliv klientů z českých finančních institucí.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji tento tisk přikázat k projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.
Ano, děkuji za velmi stručnou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já myslím, že si Sněmovna zaslouží, aby slyšela velmi otevřeně, o co se tu jedná. Je to přesně ten moment, kdy se s tím nedá vůbec nic dělat, smířit se s tím, že někdo prostě udělal jednostranný akt a je silnější.
Toto je smlouva, která běží standardním režimem.
Prosím, přijměte moji omluvu. Moje řeč platí, ale až k tomu dalšímu bodu.
Faktická.
Dobrý den, budu velmi krátký.
Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, tak ji končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečné slovo. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.
Já budu velmi krátký. Já myslím, že kromě té informace, že to vedli osm let, je třeba říct, že ty volby vyhráli i letos.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Také se dozvím, že jsme elita, elita národa. My jsme možná ve skleníku, ale lidé nás bohužel i z toho skleníku poslouchají. A to, co chtějí vědět, je to, jestli jsme skutečně schopni pracovat. A tady jsem svědkem toho, že opozice položí nějakou otázku, ale odpověď na ni nedostane. Pak se zavede diskuse o tom, co je pravice, co je levice, to si každý může přečíst v učebnici. Ale o tom, proč je ten rozpočet dobrý nebo špatný, vlastně nediskutujeme vůbec. A to tady dneska děláme celý den.
Já nic nemám proti názorům, ale slovo pokora je u stran, které tady měly možnost být poměrně dlouho, tak si myslím, že patří do toho slovníku a že pak by to bylo lepší. Myslím si, že byste nám měli dát čas, chvíli, a pak se ukáže.
Děkuji panu poslanci Nyklovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, prosím, po něm pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Laudát.
Jenom přátelskou radu panu poslanci Nyklovi prostřednictvím pana předsedajícího. Nemůžete věřit všemu, co čtete na internetu, pane poslanče, to byste se nikam nedostal.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Laudát.
Řeší se tady rozpočet a dostává se to úplně někam jinam, celá ta diskuse a debata se dostává do úplně jiných dimenzí. Řekl jste milion a půl lidí na úrovni chudoby, je to hrozivé číslo. Přednedávnem byla plná média článků o tom, že se přidalo státním úředníkům, myšleno hasičům, policistům. Ono se jim nepřidalo, ono se jim dorovnávalo a ještě se jim nedorovnalo úplně. Důchodcům bylo přidáno 205 korun? Já si myslím, že ti lidé si zaslouží daleko víc. To jsou data. Jestli vyhrál ten nebo ten starosta, je asi úplně jedno.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní pan poslanec Laudát, po něm pak poslanec Blažek, po něm pan poslanec Birke.
Ale o tom není řízení země. To jsou ty vize, tam se promítají zcela konkrétně. Také byste si pročetli nebo byste aspoň věnovali tu pozornost, když jsem tady četl, jak konkrétně jsou plýtvány, vyhazovány peníze v resortu dopravy, jak jsou uzavírány nápadně nevýhodné dodatky. Asi je důležité surfovat po internetu a číst žvásty.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Komárek.
Dobrý den, já také reakci na pana poslance Nykla vaším prostřednictvím. A vidíte. Uběhlo pár desítek let a ta strana se stala perspektivní dokonce i pro vašeho Andreje Babiše.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
Dámy a pánové, vážená vládo, já bych vám chtěl říci, že volby skončily. Celý den, šest hodin tady posloucháme debatu o rozpočtu. Celá řada z vás si tady brala do úst komunální volby, zastupitelstva. Já nevím, kolik tady je dneska starostů po komunálních volbách. Ale víte, jaký je rozdíl mezi těmi zastupitelstvy a touto Sněmovnou? Že jejich rozpočty jsou schváleny tak zhruba do hodiny. A víte proč? Protože používají selský rozum, kde platí, že jedna a jedna jsou dvě. Ne tři, ne čtyři. Víte, debata o tom, jestli je pravé, nebo levé, to je každý rok. To je stejná písnička, pořád stejná. Ale proboha, pojďme už někam postoupit. Nikoho to nebaví! Některé z vás ano.
Pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím pana předsedu klubu ANO, aby uvolnil přístup k řečništi.
Nic se neděje, děkuji.
Dobrá, takže o tom hlasovat nemůžeme. Jen prosím o malé strpení. A tyto tři body zařadit na dnešek již po pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
My jsme slíbili, že to takhle bude - a vidíte, jak ty dohody dopadají.
Já ještě počkám na kontrolu hlasování.
Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Na sjetině mám uvedeno ne a chtěl jsem hlasovat ano.
Ano, děkuji. O námitce rozhodneme hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 27, přihlášeno je 147, pro 134, proti nikdo. Hlasování má číslo 28, přihlášeno je 148, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Je tomu tak? I tento návrh byl přijat.
Americký zákon FATCA ukládá zahraničním finančním institucím oznamovat informace o jimi vedených účtech amerických daňových rezidentů americké daňové správě. Pojem platby je v americkém zákoně FATCA vymezen široce. V širším kontextu je dohoda uzavírána v rámci zintenzivnění boje mezinárodního společenství s daňovými úniky. Po vzoru těchto dohod byl Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj vytvořen společný standard pro automatickou výměnu informací, který se obdobně snaží promítnout Evropská unie do svého práva.
Proto je nutné debatovat zejména o parametrech, jako jsou investice, a ve druhém čtení i o konkrétních opatřeních, která mohou regionu pomoci. Lidé zde na zásadní zlepšení čekají už dlouhá léta a tento rozpočet v podstatě znamená jen další odsouvání. Zase se Moravskoslezský kraj dostává na vedlejší kolej. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Havlové za její příspěvek. Než předám slovo panu poslanci Kučerovi, který je dalším řádně přihlášeným, přečtu ještě omluvy. Dnes od 16 hodin se omlouvá ministr vnitra Milan Chovanec a dále od 17.15 se omlouvá pan poslanec Podivínský.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí. Uvedený razantní záměr také postrádá odpovídající posouzení makroekonomických dopadů a vlivů. Bez takové analýzy nelze návrh akceptovat. Na těchto neprojednaných a neschválených příjmech je postaven váš rozpočet, pane ministře Babiši. Já toto navýšení příjmů z úhrady za nevytěžený nerost beru také jako vzkaz. Vzkaz nejenom pro těžební společnosti, ale především pro obce, zejména z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Nikde totiž nevidím výdaj 580 milionů, o který by se navýšila pomoc obcím dotčeným těžbou. Ovšem vidím zde jiné výdaje, které budete muset pokrýt, třeba navýšení platby za zelenou naftu pro Agrofert.
S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Laudát.
Děkuji za slovo. Pak tam budete lít ty stovky milionů na sanaci, udržení pracovních míst a tak. Je nějaký ekonomický růst. Přece musíte vědět, pane ministře, vážená koaliční vládo, že sunete opět republiku do velice labilní polohy. Bude stačit, když dojde k ekonomickému ochlazení. Těch signálů je celá řada. Nevím, kde je ekonomický potenciál pro nějaký větší růst v zemích Evropské unie, které začínají být ve svém celku strašákem světové ekonomiky. Pak tedy asi začnete zvyšovat daně a rabovat lidem peníze, kde se dá. Jestli jste chtěli zasadit ránu budoucnosti, tak to se vám dokonale podařilo. Ale to, co jste udělali, tak to je opravdu řízené zaostávání České republiky. Podvýbor pro letectví, kosmonautiku a inovace požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby udělalo jakési hodnocení efektivity investic. Požádali jsme, aby udělali konkurenceschopnost finančních nástrojů pro inovace, to také má být zhruba v tomto horizontu.
A samozřejmě jsem reagoval na to, že nejsme levicová vláda, a také jsem neříkal, že jsme pravicová vláda. Tak já se to učím, tak jsem se informoval. Hnutí ANO splnilo svůj základní slib v této zemi, že jsme nenavýšili daně, dokonce je snižujeme. Tak já si myslím, že levice nenavrhuje snížení daní, takže v tomhle směru si myslím, že děláme nějakou politiku.
Dovoluji si poprosit ctěnou Sněmovnu o klid a vyslechnutí pana ministra financí.
Četl jsem i rozhovor filozofa pana Bělohradského, který říká, že oligarcha dělá všechno ve svůj prospěch. Tak mi držte palce a snad to dokážu.
Děkuji panu ministrovi, kterému samozřejmě držíme palce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já byl jeden z těch, kdo říkal, že není překvapen z toho, že je předkládán levicový rozpočet, protože už v minulosti, kdy rostla ekonomika České republiky, tak místo toho, abychom šetřili na časy budoucí a horší, tak jsme utráceli, jak to jenom šlo. Máme nejvyšší mandatorní výdaje v historii České republiky. To je, řeknu, konkrétní vizitka této vlády s levicovými kroky, které avizovaly levicové politické strany. Například říkaly: chceme zrušit poplatky ve zdravotnictví. Stejně tak jako krok, o kterém jsme tady také debatovali, zelená nafta. A poslední, prostě nabírání úředníků, nezlobte se, to nikdy nebylo a nebude, systém pravicového řešení problémů. Koneckonců v kapitole Ministerstva zemědělství vidíte, že kroky, které tady dělaly bývalé pravicové vlády, dneska sklízíte pšenku vy, můžete se chlubit tím, že v rezortu Ministerstva zemědělství ubyly stovky pracovních úřednických míst, a můžete tak dávat peníze tam, kde vidíte priority.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pan kolega Bendl hovořil jako pravicový politik. To je cesta, jak ušetřit mandatorní výdaje i výdaje státního rozpočtu. Prostě ti oligarchové budou muset platit větší mzdy, a ne ze svého zisku vytvářet daleko větší a větší celky a potom se vzdávat svého platu ve prospěch společnosti.
A Šnábla zapomněl, tady slyším. Na Mostecko a podobně. Já si na tu dobu pamatuji. A to je to, co já jsem tady i varoval, že vy ženete republiku do riskantní pozice.
Znovu bych to zopakoval. Je tam napsáno občané Evropské unie. Proč se tam budou zaměstnávat na úkor našich lidí cizinci, když tady máme nezaměstnanost 600 tis. lidí.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Děkuji za slovo. To klidně mohlo být úvodní slovo a to klidně mohl být projev na předvolebním mítinku. To není žádná kritika.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Ano, bude líp. Je tam asi 13 mld. Ano, jsem konzervativní. Buďte v klidu. Pokud vybereme víc, tak to snížíme. To je můj cíl - snižovat zadlužení. Protože já jsem přišel z jiného světa. Věřte mi, že to mám zakódované, jako vy máte zakódované jiné věci, které já se nikdy nenaučím.
Děkuji panu ministrovi financí, který přiznal, že přišel z jiného světa. A tím nám také otevřel rozpravu, do které se nejprve s přednostním právem hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Petr Fiala, po něm pan poslanec Martin Novotný.